O tom bude rozhodovat Nejvyšší stavební úřad. V neposlední řadě tolik diskutovaná otázka nákladů na tuto změnu. Maximální náklady jsou odhadovány až na 24 miliard korun, což v době, kdy očekáváme mimořádné schodky státního rozpočtu, kdy máme nejvyšší schodek státního rozpočtu, je rozhodně nezodpovědný krok. Debatovali jsme o zákoně, který je zákonem jen svým označením. Rušením stavebních úřadů a přesunem kompetencí ze samospráv do rukou státu tohoto cíle však nedosáhneme. Docílíme naopak pouze paralyzování stavebních řízení na dlouhá léta a vzdálení veřejné moci dál od občanů a to je jen jeden z mnoha nepříznivých důsledků, které by schválení nového stavebního zákona v podobě, jak je zde předkládáno, přineslo pro občany, pro miliony občanů, kterých se týká.
Jak jsem už avizoval, tady padlo několik návrhů na různé body, aby se jimi začínalo dnes. Když bude některý úspěšnější, tak se zařadí na první místo. Nejprve je tady návrh pana předsedy Faltýnka body 7, 8, 9 zařadit na začátek. Kdo je proti? Hlasování číslo 113, přihlášeno je 190, pro 183, proti nikdo. Hlasování číslo 114, 191 přihlášených, 108 pro, 68 proti. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o tisku 1091, o pobytu cizinců. Návrh nebyl přijat. Další návrh pana Michálka byl vetován. A ty ostatní už nebudeme tedy hlasovat. Hlasování 120, přihlášeno 192, pro 52, proti nikdo. Takže jako třetí bod dětské skupiny v pátek. Hlasování číslo 122, přihlášeno 192, pro 99, proti nikdo.
Ani vy sama jste netušila v tom tříhodinovém nebo dvouhodinovém hlasování, které návrhy prošly, které neprošly, co fakticky znamenají. Přece všichni víme, že podzákonná norma těžko může měnit normu zákonnou, to je přece jasné. Pan senátor by to jistě potvrdil. Starostové obcí a měst se můžou stavět na hlavu, neudělají s tím vůbec ale vůbec nic! A takhle bychom mohli pokračovat tím výčtem dál a dál. Ani jeden z nich ji nemohl podpořit. My jsme přišli s jasným komplexním pozměňovacím návrhem.
Zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat. Nyní dostane slovo v obecné rozpravě pan poslanec František Navrkal. Ještě se radši rozhlédnu. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova?
Děkuji za slovo. Dotkli jste se tady nákladů. Sněmovní verze vychází na 4,1 miliardy a je to způsobeno tím, že jdeme o jednu platovou třídu výše u úředníků stavebních úřadů tak, abychom skutečně zajistili vysoce kvalifikovanou sílu. To, co dneska už nebývá zvykem, věcný návrh zákona, k tomu meziresort. K věcnému návrhu zákona zasedla LRV. Snižujeme byrokracii, proto mluvíme druhým dechem, že se samozřejmě sníží počet úředníků. A když mluvím se starosty, tak oni říkají: Ano, když jsme si to přečetli, tak je úplně jasné, že když jsme dneska měli čtyři úředníky vzhledem k tomu, že tam jdete do těch apelačních principů a tak dále, tak jim je jasné, že budou potřebovat jenom dva. Jenom bych se tady ještě ráda dotkla toho, že jste samozřejmě kritizovali 26 novel. Všechny ostatní novely byly způsobeny změnou složkových zákonů. Samozřejmě kam jsme to dopracovali, víme všichni, proto jsme se snažili všechny problémy pojmenovat, a takto jsme to připravili, aby to bylo skutečně poskládané ze všech problémových věcí. Rozhodnutí bobtnají - tady zaznělo, že máme mnoho dotčených orgánů. Tam, kde ne, dochází k fikci souhlasu, která už byla schválena na půdě Poslanecké sněmovny v rámci liniového zákona. Mluvili jste tady o důvěře občanů, mluvili jste tady o průzkumech. A zmiňovali jste covid. Nemáme jak, opravdu to obcházíme velmi nešťastně. Prosím vás, i v opozičním návrhu je návrh Nejvyššího stavebního úřadu. My se absolutně nelišíme s opozicí v Nejvyšším stavebním úřadu a samozřejmě speciálním stavebním úřadu. Ti ostatní se rozhodují a samozřejmě budeme se snažit je pro stavební úřad získat. Asi vám nemusím dávat hádat, jak to dopadlo: 87 % lidí chce samozřejmě kvalifikované úředníky a nepřetržitý výkon agendy, protože jsou si vědomi, že na stavební úřad každý z nás jede jednou, maximálně dvakrát za život. A ještě jenom k panu poslanci Kupkovi. Vy jste tady namítal, že Ministerstvo pro místní rozvoj neřešilo systémovou podjatost.
Změnil názor - v pořádku. A jaké jsou následky, si myslím, že všichni víme. Koneckonců i teď v posledních dnech projednávaná novela, týkající se hmotné nouze, se toho také dotýká. Od zrušení okresních úřadů je to tedy další krok k reformě veřejné správy, protože ono se to netýká jenom stavebních úřadů. Týká se to také dalších odborných pracovníků - vodařů, památkářů, pracovníků zabývajících se zelení, ochranou přírody, dopravou. O to to bude komplikovanější, protože, jestliže jsou šikovní a dobří, tak se obávám, že starostové si je z velké části budou chtít nechat pro odborné práce a Státní stavební úřad, který by měl vzniknout, bude mít sakra velké potíže, aby ty pracovníky získal. Žádný starosta nechce zodpovídat za práci lidí, které si nemůže vybrat, a bojím se, že to bude podobně i u Státního stavebního úřadu. Teď pár citací z tisku, které zazněly koneckonců i na některých dnešních tiskových konferencích. Investor musí získat několik desítek razítek. Místo shánění razítek konečně začneme stavět, délku stavebního řízení zkrátíme na rok. My tvrdíme, že jedině profesionální státní stavební správa dokáže zajistit dodržování lhůt. Jediné, o co starostové přijdou, je právě neformální vliv na úředníky, který je ale protizákonný. Dojde k zjednodušení zákona." a když nemají patřičný počet stran, zkušenosti jsou, že odvolací orgány je také podle toho posuzují negativně. Myslí si někdo, že tento krok konečně docílí zvrat a půjdeme opačným směrem? Myslím si, že ne. Byl to návrh Pardubického kraje. Jsou to obecní samosprávy, jsou to starostové. Kývete na mě, že jste rozhodnuti.
Mimochodem, dělají to pořád ti samí lidé, ti samí úředníci, to je potřeba si říct, to nedělá nikdo jiný. No, ještě hůř než předtím. No, tak já bych chtěl vidět, jak stát plní lhůty v řadě případů. Je to jenom o té odvaze. To je přece něco jiného, je zájem občanů žijících v tom městě a zájem spolků, které jsou třeba z Brna a angažují se v Trutnově. To přece nemá logiku v tom stavebním řízení. Možná má, ale já ji tam nevidím. Každá centralizace je vzdálení se občanovi, prostě to už je dané v tom pojmu centralizace. Těm to poslouží velmi dobře, speciálně těm pražským.
Kolegyně a kolegové, já se skutečně domnívám, že senátorky a senátoři mají pravdu. Předložený zákon bohužel stavební řízení nezrychlí, problematické stavby přesune k soudu, ale do doby, než se do něj znovu sáhne, nebo než budou části nebo celý zrušen soudem, tak bohužel vzniknou nedozírné škody na přírodním a kulturním dědictví a vznikne mnoho jizev na tvářích měst a obcí.
Dobrý večer, děkuji za slovo a za 30 minut, které nevyužiji ani ze čtvrtiny. Tady chci odpovědět pomoci citace. Takže budu citovat. I to je realita, kterou beru jako kompromis, s kterým samozřejmě souhlasím. V takové fázi pak jsou opravdu obce jedním z účastníků řízení.
Já jsem vás teď odhlásil, prosím, přihlaste se svými kartami, případně mi sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já v tuto chvíli vím, že s náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Birke. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Lukáš Bartoň - zdravotní důvody, Jaroslav Foldyna - zdravotní důvody, Alena Gajdůšková - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - pracovní důvody, Stanislav Juránek - zdravotní důvody, Pavel Juříček - zdravotní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Jana Levová - pracovní důvody, Daniel Pawlas - zdravotní důvody, Zdeněk Podal - osobní důvody, Antonín Staněk - osobní důvody. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jakub Kulhánek - pracovní důvody, Lubomír Metnar - zahraniční cesta, Alena Schillerová - zahraniční cesta, Miroslav Toman - pracovní důvody. Nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. A druhý návrh nebo prosba, aby sněmovní tisk 1165, poslanecký návrh novely školského zákona, byl zařazen jako první bod v bloku prvních čtení, bez času, jenom jako první bod v bloku prvních čtení.
Já vám děkuji. Blok těch senátních by následoval po krátkém technickém na zasedací pořádek. Pan předseda Chvojka s přednostním právem.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji dvě změny programu jednání. Takže pokud jde někomu o to, aby zabránil vyšetřování toho, co se tady nepovedlo, aby zabránil tomu, abychom se z toho poučili, tak tento návrh nepodporujte. Takže tolik o významu toho problému, o kterém se tady bavíme. Takže kvůli špatně nastaveným opatřením děti musely sedět doma, ztratily rok sociálních kontaktů, ale také je vláda svými opatřeními nechala zchudnout, a nechala tím zchudnout celou společnost.
Hlasování číslo 136, přihlášeno 191, pro 44, proti nikdo. Novela zákoníku práce - pět týdnů dovolené. Jako první v rámci bloku třetích čtení. Zahájil jsem hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Jurečka navrhuje zařadit nový bod Informace vlády o pomoci subjektům postiženým tornádem. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Alternativně pan poslanec navrhuje zařadit tento bod na pátek po pevně zařazených - po těch, co jsme doposud pevně zařadili.
Nyní požádám předsedu Poslanecké sněmovny, aby nám tento materiál krátce uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Není-li námitek, nebudu číst celé to usnesení, materiál máte k dispozici a já se potom k tomuto návrhu přihlásím v podrobné rozpravě. To je za mě vše, děkuji.
Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Předpokládám, že padne protinávrh - přátelský.
Děkuji. Nyní pan kolega Černohorský má slovo, prosím. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám.
Takže my jsme si tady zakázali v téhle republice na několik dekád o nějakých problémech mluvit a rozhodli jsme se, že si vymyslíme nějakého marginálního nepřítele. A příští měsíc zase dva. A kdybyste u toho byli, tak budete dělat, že to nevidíte, protože tím násilníkem, který mučí ty Romy, je cikán. A tenhle problém nesmí existovat ve vašem světě a neexistuje ve vašem světě. To je to, co nutí lidi z těch sociálně vyloučených skupin, ale převážně se to týká Romů, protože oni mají klanové uspořádání, řeší veškeré problémy mezi sebou fyzickým násilím a vulgárním urážením, mají svoji vlastní klanovou strukturu, mají svůj vlastní systém spravedlnosti, který vymáhají sami na sobě brutálním fyzickým násilím, daleko za úrovní mučení. Tak to přesně chodí, tak to funguje v té komunitě. A vy to nechcete vidět, a proto ten romský problém nikdy nevyřešíte. A do toho potom spadají samozřejmě nepřizpůsobiví všech ostatních národností, s výjimkou třeba Vietnamců, kterého... Kradou jim peníze na jídlo. Romští rodiče kradou svým dětem peníze, které vy jim posíláte na jídlo jejich dětí. Oni jim je kradou. Oni jim ty peníze prostě ukradnou a použijí je pro sebe. Když znám nějaké maminky samoživitelky, které se rozešly se svými příteli, nebo bohužel si udělaly dítě s kriminálníkem, nebo jim umřel, a to jsou všechny ty tragické... nebo někdy to je prostě... to je život, to je jedno, tak ty maminky mají zaplacené obědy pro svoje děti. Ale v romské komunitě to tak nefunguje, tam to tak prostě není. Přijdou peníze a peníze, které se dostanou tomu člověku do ruky, jsou jeho peníze, ať už byly určeny na nájem, na plyn, na elektriku, na vodu, na oblečení pro jeho děti anebo na stravu pro jeho děti, jsou to jeho peníze. Už ghetto je prohrou státu. Už to, že existuje nějaká část, kde neplatí zákony České republiky a kde platí právo silnějšího, kde platí právo gumové hadice a právo pěsti, právo ocelové tyče, už to je prohra státu. Vy chcete dobro, vy přece šíříte ty pozitivní věci: buďme na sebe hodní. Tam stojí policistka, vedle ní majitelka obchodu, natáčí to na video a policistka nic nedělá, protože to není trestný čin. A to je ten váš přístup, že vy jste hodní přece. A vy řešení nenabízíte. A ta reportérka tam je pět minut a stane se obětí násilí. Otázka je, jak dopadl, když ta kamera zmizela, to už se nikdo nedozví. A to je přesně ta cesta, kterou vy se chcete vydat. A víte co, represe prostě musí bolet. Mě to také bolelo teď, když jsem se tady pošťuchoval s pány z Policie České republiky. A zejména nebude fungovat - a to říkám naprosto otevřeně - v romské komunitě, protože v romské komunitě platí právo silnějšího. Je to jejich kulturní tradice.
Já si nemyslím, že to je řešení. Prosím vás, tady se rozběhla široká debata, která zaběhla do exekucí, zaběhla do všech možných věcí. A já řeknu: ano, je v pořádku, že se tady budeme bavit o bydlení, protože to je taky jedna z podmínek, aby se to mohlo řešit, budou se musit postavit nějaké byty. Ale žádné takové řešení této problematiky, žádné velké řešení, které by teď vyřešilo nějaký problém, tady skutečně není. Ale znovu říkám, toto není součástí tohoto zákona, který zde schvalujeme. Je to spíše otázka pro příští rozpočty, aby tam byly nějaké prostředky pro tyto lokality. Je spousta lidí, kteří to budou řešit a budou ochotni na to poskytnout peníze, dát je i ze svého. Záležitost k tomu řešení bude na prvním místě tady v Poslanecké sněmovně při schvalování rozpočtu a připravování návrhu rozpočtu na příští rok i na další roky, protože tady musí být dlouhodobý výhled pomoci v této věci. Prosím tedy teď především za ty, kteří budou rozhodovat a budou schvalovat tento rozpočet, abyste v něm skutečně našli prostor pro Ústí nad Labem a jemu podobné lokality.
Nyní dvě faktické poznámky.
Není to asi přesná citace, ale pokud vím, tak tady řekl, že represe, která nebolí, není účinná. Souhlasím naprosto s tím, že represe, která nebolí, není represí, pak to není represe. Nicméně účinnost represí nemůžeme měřit podle toho, jak moc bolí, ale podle toho, jestli pak mají, nebo nemají nějaký reálný efekt, jestli skutečně adresují ten problém a jestli nevytvářejí problém nový. A to je, myslím, to, o čem tady celou dobu diskutujeme.
Tak prosím, máte slovo.
Vaším prostřednictvím na pana kolegu Juránka. To se neobsáhne jenom v jednom, ve dvou zákonech, to je prostě sbírka záležitostí a věcí, které by měly jít ruku v ruce. Neudělalo se vůbec nic.

Teď se dostaneme k těm penězům. Takže já zopakuji, jak a proč se tihle vyloučení lidé, pokud jim ty proromské neziskovky pomáhají, dostávají k penězům. Co rok, to dítě. Ano, funguje to tak prostě. Běžná praktika. Falešné otcovství. O tom mluvil tady Marian. Taky výmysl Romea. Prostě napište jako otce někoho, kdo umřel minulý týden, před měsícem, před dvěma, a dítě má automaticky nárok na sirotčí důchod. Je to logické, je to správné. Pokud se o toho člověka staráte, tak to tak má být. A já vám řeknu, jak ten obchod v romské komunitě probíhá. Ne, pro ty peníze si můj nájemník zašel takhle s poukázkou na poštu. Že on si tam přijde s tím bonusem? Stát chce, aby utráceli peníze za nájem, aby utráceli peníze, které mají na elektriku, aby utráceli peníze, které mají na jejich děti. A proč? Protože - to vás možná překvapí - ono je to strašně laciné řešení. Měl být prostě prodán nějaký zámeček. A teď si to vynásobte průměrnou cenou 90 000, takže to jedno dítě vyjde skoro na milion. Takže proto tady existuje tahle tichá dohoda mezi státem a touhle skupinou, protože to je nejlacinější řešení, které ten systém postavený na strachu obvinění z rasismu je schopen vyprodukovat. Ten systém je platit, platit, platit a držet hubu.